A tato rámcová pozice - a to je zase potřeba vědět, jak to funguje v evropské politice a v české politice, pokud jde o evropské záležitosti - tato rámcová pozice vytváří i mandát pro pana ministra vnitra při jednání o migrační politice. A tato rámcová pozice obsahuje například požadavek, že se unijní řešení nesmí opírat o povinné kvóty, že má naopak umožňovat jiné formy solidarity, jako je například vysílání expertů do přetížených zemí nebo finanční pomoc. Všechny tyto požadavky z rámcové pozice vlády České republiky - tady je kontinuita, ale byla to vláda Andreje Babiše - jsou v současném kompromisu stoprocentně prosazeny.
Já děkuji za slovo, paní předsedající. Ve třetím to bylo nějakých 175 minut, což znamená tři hodiny. Paní předsedající, ve své podstatě já používám praktiky vládnoucí koalice. Takže já tady navrhuju dvakrát 45 minut. A je to od pana poslance Michálka, prostřednictvím paní předsedající, velice nezodpovědné, protože my jsme nemohli ani dát návrh na zamítnutí, protože jste to načetl na konci!
Další s protinávrhem se hlásí paní předsedkyně Schillerová.
Dovolte mi, abych svůj protinávrh také odůvodnila. Já si myslím, že pan předseda Cogan ho také odůvodňoval. Já si myslím, že my jsme tady skutečně svědky nové kultury, nové politické kultury. Proč také ne? Ten zákon je nekonfliktní. Zase proč ne? Opakuju, ten zákon sám o sobě je nekonfliktní. Druhé čtení zahájeno v 11 hodin 30 minut, pan předseda Michálek načítá svůj pozměňovací návrh v 11 hodin 52 minut a druhé čtení končí v 11 hodin 55 minut. To je váš přístup. To je vaše pojetí parlamentní demokracie. Takže já načítám svůj protinávrh. Můj protinávrh je, aby to bylo dvakrát hodina, protože ta šance žádná nebyla k diskusi.
Nyní budeme nejprve hlasovat o protinávrzích. To budeme hlasovat samostatně, to znamená nejdříve hlasování. Takže ještě jednou zagonguji, ale už jsem gongovala. Předpokládám, že jsou všichni kolegové v sále. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Nyní jenom oznamuji, že s náhradní kartou číslo 31 bude hlasovat pan poslanec Zlínský. Nyní tedy bude hlasovat o zkrácení jednací doby. Zahájíme posledním podaným protinávrhem paní předsedkyně Schillerové, která navrhuje dvakrát 60 minut. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další protinávrh je od... Kontrola hlasování, prosím. Předpokládám, že bude vystoupení k hlasování.
Jak to - nejde?
Takže pane poslanče, zpochybňujete hlasování.
Ano.
Dobře. Kdo je proti? Hlasování číslo 7, přihlášeno 156 poslanců a poslankyň, pro 156, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti?
A to je ten základ, že o tom budou rozhodovat pašeráci, a my proto jsme za to bojovali. Co vám je do toho, v jaké my jsme frakci? My jsme bohatá nevěsta! Šest evropských poslanců bylo nejvíc, kromě Renew, kromě Macrona, ten měl sedm. Tak co to mícháte tady, co útočíte na toho Orbána? A teď všichni staví ploty. Poláci, Dánsko, Švédsko se probudilo. Tak vy o tom nic nevíte a ještě normálně útočíte. Takže neodpověděl jste na mandát, nevíme tu pozici. Za naší vlády byla evropská agenda a tam se hlasovalo. Ten ministr dostal ten mandát. Měla ten mandát, nebo neměla? A ten váš mandát byl jaký? Vy jste nám to neřekl. Neodpovídáte na ty otázky, manipulujete a vy to vykazujete, že my jsme dostali nějaké... Vy jste měli vybojovat 40 miliard pro Českou republiku, protože jsme přijali třetí největší množství ukrajinských - a to jsou skuteční uprchlíci. Vy tady mluvíte o solidaritě. A potom jsme měli požádat o peníze. To Řecko bude chtít peníze na ten plot. Orbánovi samozřejmě nedají nic, ale ty ostatní dostávají; No jednoduše, protože oni potom řeknou, no tak když nám nedáte peníze, no tak my to pustíme. Takže nic o tom nevíte a tady mi dáváte nějaké rozumy, že já jsem to zneužíval. Nevybojovali jste. Tohle je výsledek. Polák je proti, Slovensko se zdrželo, Maďarsko je proti a tak dále. Takže je to peklo. A já vám držím palce, aby se nic nestalo, protože toto je skutečně bezpečnostní záležitost. A těch pět let - víc, šest let nebo sedm let, co jsme tam bojovali, tak vy jste to zkrátka teď zničil a ohrožujete bezpečnost občanů České republiky!
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, stále se ještě ocitáme před otevřením rozpravy. Mám zde dvě přednostní práva. Jako první vystoupí pan poslanec Rozvoral, který zastupuje po zbytek dne předsedu klubu Radima Fialu, a poté pan ministr Rakušan.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Já se ve svém vystoupení, takříkajíc prvoinstančnímu schválení změn migrační a azylové politiky na úrovni Evropské unie, budu držet faktů. Konkrétních informací, citací a čistému popisu nejrůznějších souvislostí této záležitosti. Zdůrazňuji také, že v této věci nejde o žádné teoretické floskule a nezávazné politické proklamace, ale o závaznou a vynutitelnou unijní legislativu o změně klíčových právních předpisů v oblasti azylu a migrace na úrovni Evropské unie, a tím samozřejmě i pro všechny její členské státy. Dohoda z minulého týdne je de facto vstupní vyjednávací pozicí budoucímu závaznému nařízení o řízení o azylu a migraci, které budou povinny členské státy aplikovat do své legislativy, právních řádů a praxe přímo, bez jakýchkoliv změn či výjimek. O čem se moc nehovoří? Dosud je tato problematika výsostnou kompetencí členských zemí a jejich národního azylového práva. A je to tak správně. Zjednodušují se i jednotlivá procesní opatření, například se má zkrátit trvání azylového řízení na šest měsíců, což je též kontraproduktivní, a v řadě případů to neumožní dostatečně prověřit minulost žadatele o azyl a to, zda o sobě uvádí relevantní a pravdivé údaje. To mají řešit příslušné soudní orgány, například Soudní dvůr Evropské unie a podobně, ale určitě to není důvod k jejich překotné změně, která je navíc jednoznačně změnou k horšímu. Co má obsahovat v minulém týdnu navržený nový mechanismus povinné solidarity, což je vpravdě orwellovský termín? Například finančním příspěvkem ve výši v přepočtu bezmála 500 000 korun na jednoho nepřemístěného migranta, nasazováním personálu nebo opatřeními zaměřenými na budování jakýchsi blíže neurčených kapacit. Mimochodem zděšení budí i to, že tyto finanční příspěvky nebudou směřovat k zemím zasaženým nejvíce ilegální migrací, ale do speciálně vytvořeného fondu, který bude spravovat Evropská komise. V návrhu rovněž figuruje termín kompenzace převzetím odpovědnosti jakožto druhostupňové solidární opatření ve prospěch členských států využívajících tuto solidaritu. To má znamenat, že přispívající členský stát, například Česká republika, převezme odpovědnost za posouzení žádosti o azyl osob, které by za normálních přirozených okolností a za současného právního stavu podléhaly předání do odpovědného členského státu dle zmíněných Dublinských dohod.
On tvrdí, že existuje nějaká výjimka, když si přečtete ten materiál, tak ji tam nenaleznete. Dnes ten jeho postoj, myslím pana Rakušana, a to, co obsahuje, nechápu. Pan Zdechovský, europoslanec.
Děkuji za dodržení času a nyní je na řadě paní poslankyně Mračková Vildumetzová a připraví se pan ministr Rakušan.
Tam je uvedeno, že může být vyjmuta Česká republika, a ne že bude. To je velký rozdíl. A pak ještě, co mě překvapilo, jestli byste mi na to mohl odpovědět, že v závěru je tam škrtnutá ta věta, to znamená je tam škrtanec, takže se to nebude vztahovat - platí to tedy na Ukrajinu, nebo neplatí? Jestli byste na toto dokázal odpovědět. Já si myslím, že tohle je nová Poslanecká sněmovna, nový výbor pro evropské záležitosti. Já prostě vůbec nechápu, vy jste přece musel dostatečnou dobu vědět, že pojedete do Lucemburku toto nějakým způsobem projednávat. Vždyť my otevřeme a budeme plovoucí ostrov migrantů, kteří se sem prostě budou valit. My v tu chvíli říkáme - migranti, přijďte do Evropy. Tak to je!
Také děkuji. Nyní je na řadě pan ministr Rakušan a připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím.
Pan ministr nemá jiný překlad. Ale tady taková jedna věc. Žádná věta tam přeškrtnutá není, já vám to klidně v originálu ukážu. Pokud je tam napsáno, že může být vyňata, tak ta věta pokračuje: po dobu přetrvávajícího tlaku ukrajinských migrantů. Ano, ale to sloveso "může" v tomhle anglickém překladu míří k tomu can be, v tomhle případu as long as, tak dlouho, že prostě je vyňata. V českém překladu žádné modální sloveso nebude, pojďme se o tom bavit z pohledu jazykovědy, ale je vyňata. Týká se to všech, které jsou zasaženy výrazně ukrajinskou migrační krizí. Já se těším na ten oficiální překlad. Pro dobrotu na žebrotu. Vidím, že na vysvětlení mandátu budu potřebovat ještě jednu faktickou.
Děkuji za dodržení času.
Já jenom děkuji paní kolegyni Myslím si, že oba jsou ve válce nejen s Ruskem, ale taktéž s pravdou, a myslím si, že jsou i ve válce poněkud řekl bych s realitou. To je opravdu skandální vyjádření. Skutečně bych chtěl poděkovat našim policistům, kteří v Maďarsku chrání hranice schengenského prostoru, a opravdu ta služba je velmi těžká. S několika z nich jsem hovořil a vůbec to tam není jednoduché a myslím si, že jim to ani Evropská unie nějakým způsobem nezjednodušuje. Chci říct, že v České republice jsme byli svědky několika iniciativ, které tady přijaly uprchlíky právě z toho prostoru Sýrie a tak dále, kteří měli třeba i blízko kulturně k naší České republice, a vždycky to skončilo jedním slovem. Migrovali dál směrem na západ, do Německa, do Francie, nikdy tady nikdo nezůstal. Taktéž bych chtěl odmítnout slova pana premiéra, že možná to tedy přijměme, ale možná to Evropský parlament zastaví.
Také děkuji za dodržení času a nyní je na řadě paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Ale vy jste ho tady prezentoval a vy jste tady řekl v rámci vašeho překladu, že Česká republika bude, ano? Ale tam je, že může být.
Ono je těžké diskutovat s někým, kdo vychází z nějakých dojmů, pocitů, a potom je tady náraz na ta pevná fakta, co v tom textu je. A ještě jednou opakuju - vybrat si typ solidarity. Relokace odmítáme, povinné nejsou. Finanční příspěvek. Za třetí alternativní solidární opatření. A právě to povinné, a to je ten rozdíl pro názornost mezi rokem 2015 a nyní, tam chybí. Pokusil jsem se do toho dát maximum didaktického umu, abych vysvětlil ty rozdíly, které tady jsou. Žádné povinné relokace uprchlíků, solidarita postavená na svobodném rozhodnutí členských států, jakým způsobem chtějí solidaritu projevit. A ta solidarita je sprosté slovo? Je to opravdu problém jenom těch hraničních států, které chrání vnější hranici Schengenu? Jsou to chudáci, proto jim tam pomáhají naši policisté. Pomáháme jim s tím. A to, že na ty jižní státy ten nápor prostě je a že je normální se solidárně podívat na to, že jestli chceme udržet Schengen a prostor bez hranic, no tak ta solidarita tady přece musí existovat. My jsme se jako Česká republika jenom dlouhodobě hádali za to, že solidarita neznamená povinné relokační kvóty. Že solidarita znamená i jiné metody, a to v tomhle paktu, dlouhodobě projednávaném, kompromisním, je. A vy také děláte, že ten pakt by měl platit od zítra. Ten pakt neplatí a nejsou tam mnohokrát ani detaily. A zase, pokud tvrdíte, že rozumíte evropskému vyjednávání, a opravdu mu rozumíte a znáte i ty procesy, a nejenom že o tom mluvíte, tak víte, že tenhle materiál jako postoj Rady jde v téhle chvíli ještě na schválení Evropským parlamentem a tam se budou konkretizovat jednotlivé dílčí detailní záležitosti. Tohle je obecná pozice Rady, s kterou Rada ministrů přichází po letech do vyjednávání s Evropským parlamentem. Další opatření. Proč ho nezmiňujete? Četli jste to, nebo ne, těch 150 stránek? Proč nezmiňujete, že je tam opatření, které pomáhá lépe chránit vnější hranici? Že tam jsou lepší návratové mechanismy, než byly? Že je tam lepší návrat lidí a zpřísnění hraničního managementu a hraničních procedur na vnější hranici EU, registrace lidí? Proč jste nezmínili, že dohoda dokonce omezuje? To by se vám mohlo líbit. Ona omezuje čerpání materiálních benefitů žadateli o azyl, které se přesunou do jiného členského státu. Naopak omezení benefitů v těch dalších zemích, kromě zemí původu jako takové. Aby se právě zabraňovalo jejich chuti mířit tím jedním směrem, kam stejně všichni míří, to znamená Německo, možná případně Rakousko. A když už se zmiňujeme o tom Rakousku, které jste tady také citovali, hardleiner současné migrační politiky pro, protože to dává logiku. Protože to dává logiku, co je schváleno. Tak vy si vyberete dvě země - Maďaři jsou proti všemu, Poláci k tomu měli nějaký důvod, který jsme během dne vyvrátili, a oni stejně nezměnili názor. Co dohoda znamená pro Českou republiku. Je to dlouhodobá snaha o konzistentní postoj České republiky v oblasti migrační politiky odmítající povinné relokační kvóty. Pomoc České republice jakožto jedné ze zemí, která v rámci EU patří k nejvíce zasaženým migrací. No, my nevíme přece, co se stane, a neptejte se mě na to, co se stane po dočasné ochraně. Vždycky, když ten konflikt trvá déle jak rok, tak minimálně, to je zkušenost ze všech migračních krizí, tak minimálně třetina těch lidí má zájem zůstat na území. Ale to už bude naše rozhodnutí. Protože ti lidé se překlopí do klasických azylových procedur, a pokud se do nich překlopí a budou to žadatelé o azyl, tak se samozřejmě počítají do těch, kteří se ucházejí o azyl, a naopak se může stát, že Česká republika bude těžit z toho solidárního příspěvku, protože ten počet lidí na našem území tomu bude odpovídat. Vy toho migranta představujete, a žadatele o azyl, jako plazícího se Syřana na zlínském kopci blízko naší hranice se Slovenskem. To není jediný typ migrace a není to ani jiný typ žadatelů o azyl v České republice. Asi sedm, pokud se nepletu. Ti ostatní chtěli do Německa a chtěli do Rakouska. A na tom se úplně nic nemění. Další věc - a budu pokračovat dále. A teď říkáte, že je něco divného na solidaritě. Já se toho slova neštítím a myslím si, že na solidaritě je založená Evropská unie dlouhodobě. To, že jsme čerpali finanční prostředky na stavby dálnic, opravy škol, opravy infrastruktury, ano, to byla evropská finanční solidarita dlouhodobá s Českou republikou. Mnohé soukromé bohaté firmy z této evropské solidarity dlouhodobě také uměly těžit. A že evropská solidarita v nějaké volitelné formě funguje i v oblasti migrace, je přece něco zcela samozřejmého. A pár poznámek ještě k panu kolegovi Okamurovi, ale opravdu jenom pár. Já počkám, jestli mě bude poslouchat pan předseda Okamura, on zatím poslouchá paní Kovářovou. Děkuju moc. Pan Okamura dává pozor, tak pár poznámek. Já opravdu na Ministerstvu vnitra nepíšu zprávu o extremismu. Opravdu ne. Pokud někdo je extremista, no tak ať tam je. A může být členem parlamentní strany. To je prostě nějaké objektivní kritérium, které k té zprávě vychází. A k té vaší kriminalitě, kterou jste uvedl. A zpomalení růstu kriminality za první čtvrtletí letošního roku je znatelné i ve srovnání s rokem 2022, to znamená s rokem loňským. Jenom poznámka ze statistik, s kterými tady hrajete nějaké vaše hry, které mají působit a strašit. A já bych byl moc rád, kdybychom přestali lidi strašit. Kdybychom jim začali říkat fakta a abychom tady nedělali situaci, že už v tak těžké společenské situaci, plné příkopů, budeme strašit, protože nám to přinese politické zisky, protože se na tom vyhrávaly prezidentské volby, protože se na tom vyhrávaly minulé parlamentní volby. No, je to tak. Slyšeli jsme tady Andreje Babiše, jako by to bylo před několika lety, tehdy byl možná o něco energičtější. Ale témata zůstávají stále stejná. Solidarita jako taková není nic špatného. Jestli se jí bojíte, naše vláda se solidarity rozhodně nebojí.